A někdo tady říkal, že to není politické téma. Já to tak nevidím. Mají obavy. A stát je od toho, aby ty obavy zmenšoval. Nežijeme v ideálním světě. Ale zbavili jsme se možností mít aspoň víc informací. Bohužel, to už nenapravíme.
Pan předseda Rakušan s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
A tady ty rezervy jednoznačně značné jsou. A už jenom zopakuji jednou mnohokrát řečené a jsem tady naposled. Samosprávy jsou zvyklé a umějí řešit krizové situace nejrůznějšího charakteru. Dejme jim ty pravomoce, dejme jim návod, dejme jim kompetence, ať stát přistupuje jednotně ve všech krajích České republiky, a potom není co řešit. My se tady skutečně snažíme všem aktérům, kteří mohou pomoci zabránit ať už šíření samotné epidemie, nebo paniky, dát do rukou dostatečný počet instrumentů. Vy se na to prostřednictvím pana předsedajícího díváte jako lékař.
Děkuji. Pan poslanec Kamal Farhan - faktická poznámka. Zatím poslední přihláška k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím zareagovat na svého kolegu Davida Kasala, na jeho poznámku, že vlastně pokud onemocní lékař mého oddělení nebo on sám, tak to oddělení nebo víceméně větší část té nemocnice bude třeba zavřít. V předchozí debatě jsme tady slyšeli všechna možná opatření, která je třeba udělat v rámci nějakých, řeknu, vyšších cílů. Ale vrátím se k tomu nejcennějšímu, nebo k tomu cennému, co máme, to je lékařský stav. To jsou zdravotníci, to jsou sestřičky, kteří jsou v první linii. Dávají tam různé nadstavby a další. Já jsem tady chtěl jenom apelovat na to, že jak dobře se budeme starat o lékaře, zdravotnický personál, tak pak bude sekundárně dobře postaráno o naše spoluobčany. Děkuji.
Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové. Takže mně už zbylo jenom pár takových bodů, které bych vypíchl. Jednak to, co už dneska bylo vzpomenuto, že chybí doporučení majitelům firem, různým zaměstnavatelům, školním zařízením, kde se navracejí zaměstnanci, učitelé, studenti nebo žáci. Některé sportovní podniky se ruší, jiné jsou nadále pořádány za účasti veřejnosti. Lidé mají postupovat dle doporučení hygien. Nicméně je to problematika celé republiky, celostátní, ne lokálních hygien. V naší zemi je 30 tisíc infekčních lůžek, ale jen málo z nich splňuje tato kritéria. V případě velkého počtu nemocných, není možno tento parametr splnit. Před lety byla zrušena celá infekční oddělení, jako kdyby žádná větší infekce neměla nikdy nastat. Už se ale nepodaří tato oddělení zprovoznit. Není personál, který si našel uplatnění jinde, a běžná lůžková zařízení nejsou zařízena léčit závažnější komplikace infekcí. Ve Zlínském a Olomouckém kraji se zrušila hned tři tato oddělení a i v případě bez epidemie máme problém s umístěním infekčních pacientů. Počítejme, že různé epidemie budou hrozit i nadále, a není možné vyblokovávat zdravotnický personál a prostory z neinfekčních oddělení nemocnic, kde již nyní velmi bolestně chybí obojí, lůžka i kvalifikovaný personál lékařů a sester.
A co budeme mluvit o těch pěti procentech, já osobně si myslím, že pětiprocentní částka není vysoká.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.
O tom to přesně je! To znamená, my musíme vytvořit platformu pro to, aby obce skutečně mohly realizovat ty záměry v komplexu, a není možné, abychom je neustále nutili k tomu, že podají samostatně žádost o dotaci na MMR a žádost o zvýhodněný úvěr na státní fond.
Děkuji. Tedy přistoupíme k hlasování. Potřebný počet hlasů je nastaven. A prosím, aby někdo na mikrofon řekl tu námitku, ať to můžeme opravit. Předpokládám, že toto usnesení je správné. Tak jsem ho četl i poprvé, ale je dobře, že jsme si to ujasnili a všichni víme, o čem hlasujeme. Mohu zahájit hlasování? Mohu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly předány do vaší pošty. Já mezi námi vítám pana senátora Jana Žaloudíka, který se tady posadí nejprve. Pane senátore, prosím, tady ke stolku zpravodajů. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Byla jsem osobně přítomna mnohahodinové debatě, která probíhala právě o trestním zákoníku v Senátu. To konečně kriminalizuje tyto praktiky, které jsou naprosto nepřijatelné, a dá orgánům činným v trestním řízení lepší prostředky k jejich odhalování. Podotýkám, že tento trestný čin se v žádném případě nedotkne nedbalostních pochybení ani opomenutí poctivých chovatelů nebo zemědělců, neboť se jedná o úmyslný trestný čin ohrožující životy zvířat. Při přijetí tohoto návrhu bude též možné ukládat zákaz držení a chov zvířat již usvědčeným pachatelům. Jsem přesvědčena - troufnu si tvrdit, že hovořím i za ostatní navrhovatele, bylo nás tehdy 77 -, že pozměňovací návrh Senátu bude znamenat významnou změnu pro praxi. Proto vás, vážení kolegové a kolegyně, žádám o podporu návrhu ve znění změn přijatých Senátem a věřím, že dnes rozhodneme, aby tuto materii, kterou jsme dlouze diskutovali už na výborech i tady ve Sněmovně a posuneme do praxe dobrý zákon.
Děkuji, paní předsedkyně. A nyní prosím pana senátora Jana Žaloudíka, aby se ujal slova. Prosím, pane senátore.
U té letecké dopravy je to prostě zvláštní. Ale vlastně my jako stát vůbec nevíme, kdo k nám přiletěl. Máme volný pohyb osob, to znamená, někdo přiletí z schengenského prostoru, tak taky mohl přiletět z Itálie, nebo byl v Itálii. A mohli tam lyžovat Němci, Poláci. Slováci mohli lyžovat v Itálii. Proč jste si vybrali jenom jeden jediný sport nebo jednu sportovní akci a ty ostatní jste nechali volně? A jaký význam mělo zrušení přímých letů, když nejsou žádná dodatečná opatření například na ruzyňském letišti?
Budeme pokračovat.
Dobré odpoledne všem. Technická jenom vůči mému předřečníkovi prostřednictvím vás. Je tady inkubační doba. Ti lidé přijedou bezpříznakoví. Nic jiného v tom není. A to ostatní - já nechci brát slovo panu ministrovi, on určitě vysvětlí ty ostatní věci.
Děkuji.
Jedná se o 100 tisíc lidí z celého světa, i z těch postižených oblastí. Ale my jsme včera také seděli na Bezpečnostní radě a říkali jsme, zdali povolit, či nepovolit akce většího charakteru. Ale to neznamená, že 499 je bezpečných a 501 je nebezpečných. To všichni víme. Žádné měření teploty. Já jsem to včera řešil tři hodiny na našem úřadu s profesionály. A nezlobte se na mě, vy jste možná byl programátor, já ještě jsem programátor, ale vy o tom nevíte taky vůbec nic.
Pan ministr se hlásí s přednostním právem po faktických poznámkách.
Já jsem po tom nevolal. Taky jsem řekl, že tomu rozumějí lékaři a že ti vědí přesně, co se má dělat. Já si nemyslím, že tomu rozumím. A já vás nebudu urážet, jak jste urazil vy mě. A pro paní poslankyni prostřednictvím. Ale když si vyberete jenom jednu akci ze všech, tak je to prostě podivné. Ale to, že jsme ztratili přehled o tom, kdo sem do České republiky přicestoval... A my to prostě nevíme jako Česká republika. A říkáme tomu opatření.
Čili všichni vaříme z vody. Takže jeden praktik neví, co ví druhý. Pekárna tam funguje. Lidka tam asi bude jako fungovat. Čili myslíte i na ten maloobchod, ochránit policisty a lidi, kteří s tím přijdou do styku, aby vám nedezertovali a ten stát se udržel v chodu? To je spíš otázka, kterou bych kladl já.
Pan kolega Vondrák se hlásí k další faktické poznámce.
Není to v mém stylu. Domnívám se, že spíš jde o to si uvědomit, že přijímat systematická opatření v této době není vůbec nic jednoduchého, protože my ten virus ani způsob nákazy neznáme. Čili hledat ta systémová opatření fakt v daný okamžik není vůbec jednoduché. A v daný okamžik skutečně my tápeme, protože nevíme, co se bude dít.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně doplnil pana ministra zdravotnictví. My se nacházíme v situaci, kdy tím, kdo odpovídá za koordinaci opatření, je Ministerstvo zdravotnictví, takže pan ministr vám tady obšírně vysvětlil veškeré kroky, které jeho ministerstvo přijímá při ochraně zdraví obyvatelstva. Pravidelně se schází Bezpečnostní rada státu. Poslední jednání bylo v pondělí. Bezpečnostní rady státu rozpracovali příslušné typové plány a jsme připraveni podle nich nadále postupovat. Chci vás ujistit, že jak policie, tak hasiči jsou vybavení příslušnými ochrannými prostředky. Zaznamenal jsem teď debatu o tom, kdy má nastat ten moment případného nasazování těchto ochranných prostředků při přímém výkonu služby. Nicméně tyto ochranné prostředky máme k dispozici v dostatečném množství a jsou naskladněny. My jsme připraveni postupovat v souladu se zákonnými oprávněními, která máme, a příslušné zákony České republiky umožňují vládě zajistit, aby byly realizovány dodávky v rozsahu a objemu takovém, jaký je potřeba. Připojuji se k tomu, co říkal pan ministr zdravotnictví v tom apelu na to, aby lidé zachovali klid. Není důvod vykupovat supermarkety. Já jsem zaznamenal v médiích velmi zásadní debatu o tom, kolik dávek potravin má Česká republika naskladněno na Státních hmotných rezervách. Takže vykupování supermarketů samozřejmě nedává žádný smysl a spíš to situaci komplikuje. Za Ministerstvo vnitra chci říci, že postupujeme podle předem schválených plánů. Děkuji vám za pozornost a věřím, že povedeme konstruktivní debatu.
Děkuji vám samozřejmě i za slovo. Není možné, aby v jednom kraji v České republice se nemohla konat nějaká velká setkání, kulturní akce a podobně, a v druhém kraji to možné bylo. A ony to nejsou jenom rozdíly mezi jednotlivými kraji v České republice. Ony to jsou rozdíly mezi jednotlivými obcemi a městy. A já jako starosta s devítiletou praxí bych ocenil jednu věc. To my celkem těm lidem umíme vysvětlit. Věřme zkušeným starostům. Věřme zkušeným zastupitelům, radním. Věřme zkušeným hejtmanům. To jsou lidé, kteří obstáli během povodní, to jsou lidé, kteří obstáli při řešení nejrůznějších krizových situací. Druhý požadavek, který k vám mám. A teď budu trochu ironický. Není to ani nic konfliktního, jenom prosím postupujme racionálně. Jsme malý stát, který si jednoznačně zaslouží jednotný kvalifikovaný postup, a věřme lokálním autoritám, které jsou dlouhodobě schopny efektivně řešit krizové situace nejrůznějšího charakteru a určitě vám efektivně pomohou řešit i tuto nastalou situaci. Nešiřme paniku, šiřme řešení.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr vnitra Hamáček.
Jenom velmi stručně zareaguji na pana předsedu Rakušana.
Ano, má to svůj nějaký smysl, ale bohužel v tuto chvíli se obávám, že ten smysl je hodně hodně mediální. Proto je to důležité, abychom toto všechno udělali. Říkám to jenom tady v tomto kontextu, že je potřeba si uvědomit, které jsou ty skupiny, které jsou ohrožené, a vytvořit i systém, kterým se bude rozdílně s těmi skupinami pracovat. Podstatné je to, abychom vytvořili systém, který bude umět ty kontakty najít. Ten problém určitě před námi není dlouhodobý. Ano, nemocnice s tím personálem je vystavena největšímu riziku, ale ono to bude úplně stejné, když nebude nikdo, kdo by prodával, když nebude nikdo, kdo by jel s tou tramvají. Proto je potřeba skutečně k tomu přistupovat solidně, vážně. Já když si pustím televizi a slyším nějaké povídání o tom a slyším ty otázky, které kladou reportéři, tak i mně, přestože to znám a vím, o čem to je, začíná chodit mráz po zádech a říkám si: nemám si také běžet pro rejži?
Dámy a pánové, já jsem chtěl poděkovat panu ministrovi. To si myslím, že je klíčová věc. Pokud tomu tak opravdu je, jsem spokojený. Nicméně to, co mně vadilo a stále vadí, a měli bychom se z toho poučit do budoucna, je pojímání prevence v těchto opatřeních. To, že infekce koronavirem vznikla, jsme věděli v lednu. Prevence je soubor opatření předcházení chorob. Předcházení chorob. Preventivní znamená zabránění infekce a v podstatě vzniku zdroje nebo šíření infekce. Tato opatření měla být někdy v půlce ledna přijata, protože jsme věděli, že se infekce šíří, a já jsem čekal, že bude jasný plán: dostane se infekce do Evropy, budeme postupovat tak a tak a tak. Dostane se infekce do České republiky: budeme postupovat tak a tak a tak. A bohužel nezazněla. My jsme zakázali, nebo omezili návštěvy v parlamentu. Rozumím tomu. Tam žádná opatření nejsou. Ta Matějská pouť probíhá do dubna. A máme tu výhodu, že se můžeme poučit z eventuálních chyb, které udělali, například, že je přijali pozdě, že je nepřijali dostatečně systematicky.
Dobrý den, pane předsedo. To je titulek z novinek.cz Spojené státy uzavřely mírovou dohodu s teroristickým uskupením Tálibán a v podstatě válka asi tím možná bude ukončena. Do 14 měsíců se mají naši vojáci stáhnout. A my bychom tam měli vyslat ty složky, které můžeme, to znamená Policii České republiky. "Vážená vládo České republiky, Maďarsko, Makedonie, Chorvatsko a nyní Řecko bojuje u svých hranic s přílivem uprchlíků, z mého pohledu islámských vojáků, kteří se snaží dostat z Turecka do Evropy. Apeluji na vás, vládo České republiky, abyste v co nejkratší době projednali pomoc řeckému národu, potažmo i českému obyvatelstvu. Řecko je branou do Evropy a naší povinností je chránit již v zárodku evropské hodnoty. Je na vás, vládo České republiky, abyste dojednali naše okamžité vyslání, a věřím, že v Řecku bude naše pomoc vítána. Bude to zároveň signál, že Evropa proti útokům na hranice suverénního státu dokáže stmelit a vzájemně chránit. Kdo jiný by měl reagovat na podněty a nabídky od svých občanů než demokraticky zvolená vláda České republiky? Podpis - podporučík Policie České republiky," jehož jméno po dohodě nebudu říkat. Je to apel, který dostala vláda České republiky, aby reagovala. Proto si dovolím zařadit tento nový bod: Informace vlády o vyslání českých policistů na pomoc jejich řeckým kolegům. Děkuji. A děkuji za podporu.
Jedna omluva. Omlouvá se pan poslanec Petr Venhoda z dnešního jednání od 17.30 do 19 hodin z pracovních důvodů.
Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Chápu, že ti, kteří měli přednostní práva, tak logicky byli přede mnou, ale vystupovala tady celá řada kolegů, kteří přednostní právo nemají, a byli přede mnou. S velkým znepokojením sledujeme situaci na vnější hranici schengenského prostoru, kde je vyvíjen enormní tlak na Řecko v souvislosti s příchodem dalších vln migrantů, které Turecko v posledních dnech, a to v rozporu s dohodou Evropské unie, transportuje a doprovází na řecké hranice. Bohužel dnes už jsme svědky naplnění černého scénáře, kdy tuto dohodu prezident Turecka bezostyšně porušuje. Frontex je zcela neschopný a celá Evropská unie je ohrožena další masivní migrační vlnou. Došlo tedy na naše slova, když jsme apelovali na ukončení diskuse nad nesmyslnými kvótami a raději věnovali energii preventivním opatřením ochrany vnějších hranic Schengenu a důsledné dodržování Dublinských dohod. Měli bychom znát postoj vlády a její odpovědi na otázky, co se bude dít dál, jaké budou další kroky. A ty kroky by měly být systémové.
Samozřejmě, u všech infekcí a epidemií vzniká v obyvatelstvu panika.